A my nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Petra Sadovského a připraví se paní poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, máte slovo.
Vážený pane ministře... V médiích se objevila tato informace: Německo zavede od dubna příštího roku cenově dostupnou celoněmeckou jízdenku pro regionální a městskou hromadnou dopravu. Měla by výrazně zlevnit a zjednodušit cestování především těm, kteří dojíždějí za prací a do škol. Měsíční jízdenka za 220 korun se stala v Německu hitem a německý kancléř ji považuje za jedno z nejlepších opatření své vlády. Já rozumím, že mně teď přečtete, jaké máme slevy, kolik jich máme, ale já se ptám cíleně na celočeskou jízdenku, která bude pro regionální a městskou hromadnou dopravu. Pominu to, že ve vztahu k životnímu prostředí si myslím, že by takový krok byl od ministerstva vhodný.
Děkuji a nyní prostor pro odpověď v rozsahu do 5 minut.
Podotýkám, že v tuto chvíli máme jednotnou jízdenku, která funguje ve veškeré železniční dopravě. Podařilo se pro ni získat většinu dopravců osobních. Funguje to v tuto chvíli ve většině krajů, kde je možný přestup mezi jednotlivými módy a kde je možné zaplatit si buď měsíční, nebo roční jízdenku. Bohužel, ani ty jednotlivé krajské tarify nebo krajské systémy nejsou kompatibilní. Velkým posunem se ukázalo spojení středočeského a pražského integrovaného systému, kde je opravdu možné z jednotlivých míst Středočeského kraje, ať už s použitím autobusů, nebo vlaků, se dostat například do centra Prahy.
Děkuji ještě jednou za slovo. Moc jste mi toho opravdu o těch včelách neřekl. Ani já, ani vy včelaři nejsme. Děkuji za vaši doplňující odpověď, která se může omezit pouze na dvě slova: Pomůžeme včelařům, nebo nepomůžeme.
Prosím, pane premiére.
No, mě zaujalo v té vaší doplňující otázce, že víte, že já nejsem včelař. Ale já tady nebudu nějak improvizovat nebo vycházet z nějakých informací, které teď nemohu mít podložené, takže platí, co jsem řekl, podrobnosti k včelařům a dotacím pro včelaře vám poskytnu písemně.
Děkuji a nyní přistoupíme ještě k poslední interpelaci a požádám paní poslankyni Ivetu Štefanovou.
Dle ČTK chce vláda pověřit správou této mimořádné daně Energetický regulační úřad a já bych se chtěla zeptat, proč. ERÚ se samozřejmě brání, podle mého názoru správně argumentuje tím, že nemá v oblasti daní žádné kompetence, potřebné informační systémy ani dostatečně kvalifikované pracovníky. Chci se zeptat, jak to tedy vláda nakonec bude řešit. Bude tyto daně spravovat ERÚ? A proč vláda volí tento postup?
Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana premiéra, aby odpověděl.
Vážená paní poslankyně, samozřejmě myšlenka, že by vláda chtěla ohrozit výběr této daně, je absurdní a vy jste ji určitě nemyslela vážně, beru to jako nějakou nadsázku řečnickou. Bude platit pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. U bank se počítá s čistým úrokovým příjmem více než 6 miliard korun. Parametry té daně jsou taky dané, nebudu to připomínat. A to není organizace, která má několik zaměstnanců a nějakou radu.
Ono nefungovalo ani v tom původním návrhu tak, jak si to může člověk představit, že to je takto, je to prostě proces, který probíhá, má začátek a konec a v rámci něj se vypořádají všechny dotčené orgány. Toliko moje odpověď, těším se na doplňující otázku.
Doplňující otázky budou dvě. Jenom připomenu, pane ministře, byla to taková ta technická drobnost, možná trochu úsměvná, s těmi sklepy a podobně. Byli jste pro, tady jste bohužel proti.
Bavíme se tam o tom, na jakou stranu mají být otevřená okna, kolik procent bytů má být osvětleno v nějaké nové výstavbě.
Nyní tedy požádám o interpelaci pana poslance Roberta Králíčka, který interpeluje ministra vnitra Víta Rakušana. Připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dostávají se ke mně informace o poměrně vysokém nárůstu odcházejících příslušníků Policie České republiky.
Já vám děkuji za jasně formulovanou interpelaci, pane poslanče.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. Čísla za září a říjen, na která jste se ptal, vám pošlu písemně, nicméně už teď vám mohu odpovědět.
Vyvolal jste další faktickou poznámku pana poslance Juchelky. Pane poslanče, máte slovo a vaše dvě minuty.
Já tomu samozřejmě pevně věřit chci, domnívám se, že to třeba takhle dopadnout může, nicméně pořád tady toto trvá, pořád to v tom vnitřním připomínkovém řízení je, s valorizací příspěvku na péči se nic neděje. A my jsme byli několikrát ubezpečováni u tohoto mikrofonu různými deklaracemi, že něco tak má být, ale potom ta skutečnost byla jiná.
Ano, tak máte slovo. Děkuji a vzhledem k tomu, že padl procedurální návrh, o kterém je potřeba hlasovat okamžitě... Tak ještě chviličku počkám, zagonguji. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Lucie Šafránková. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji vám za slovo ještě jednou, vážená paní předsedající.
Děkuji.
Také vám děkuji. Vzhledem k vysokému tempu růstu inflace by dnes tato částka měla být ještě vyšší, ale toto dilema by do velké míry vyřešil právě valorizační mechanismus, respektive pravidelná únorová valorizace rodičovského příspěvku. V situaci, kdy se rodiny s malými dětmi, a zejména tam, kde se jedná o rodiče samoživitele, především matky, v důsledku rostoucí inflace tažené růstem cen nejzákladnějších životních nákladů a potřeb propadají ve velkých počtech pod hranici příjmové chudoby, přicházejí o úspory a hrozí jim pád do dluhové spirály či exekucí, považujeme navrhované zvýšení rodičovského příspěvku za nevyhnutelné. Z hlediska rozpočtových dopadů by se jednalo o navýšení výdajů státního rozpočtu o zhruba 7 miliard korun ročně, samozřejmě s přihlédnutím k vývoji počtu nově narozených dětí, což prizmatem celkových rozpočtových výdajů není nikterak závratná částka, a hlavně je to výdaj, který se nám mnohonásobně vrátí, například v podobě vyšší budoucí udržitelnosti důchodového systému.
Mimochodem, to státem garantované ubytování ze současného počtu příchozích chce jenom 20 % lidí, 80 % příchozích má ubytování zajištěno vlastním způsobem.
Děkuji a nyní postoupíme k další interpelaci, kterou je interpelace pana poslance Martina Kukly, připraví se paní poslankyně Marie Pošarová.
Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Nevím, čím si to včelaři zasloužili. Já jsem včelař, dlouhodobý podporovatel včelařů, a velice mě to mrzí. V současné době máme velikou inflaci. Včelaři potřebují hlavně cukr, který kdysi nakupovali za 15 korun, dneska stojí 35 korun. Pan ministr tady slíbil, že zjedná nápravu, ale bohužel, žádný náš pozměňovací návrh nebyl schválen, to znamená, včelaři přišli o dotace, o které mohli žádat - žádali na technickou pomoc, na kočování, na ošetřování včelstev, na rozbory medu a dále. Pane ministře, řekněte mi, kdy vrátíte včelařům peníze, které jste jim sebral. Nevím, proč tato vláda vystavila takovýto účet pro včelaře.
Přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Marie Pošarové, připraví se pan poslanec Lukáš Vlček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Byl proto převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci a jeho zdravotní stav se zhoršuje. Proto je nutné paragrafy trestního zákoníku omezující svobodu vykládat restriktivně, nikoliv rozšiřujícím způsobem, který je i v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Považujete nepodmíněné tresty za verbální výroky za adekvátní?
Opravdu požádám o dodržování času. A nyní pan poslanec Lukáš Vlček a připraví se pan poslanec Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo.
Ano, na Ministerstvu vnitra po počátku ukrajinské migrační krize, kdy jsme museli zvládat návaly, které byly v desítkách tisíc lidí přicházejících za krátké časové období do České republiky, když jsme zřídili Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, tak jsme, ano, opravdu ve stovkách, většinou na dohodu, zřizovali místa pod odborem azylové a migrační politiky, protože bychom to jinak nezvládli. Já bych chtěl opravdu vyzvat opoziční kolegy k velmi kultivované debatě a k opravdovému rozboru čísel jako takových. Takže bych jenom chtěl říci, že to bylo dočasné opatření, a to se projeví v dalších krocích systemizace. Tady je potřeba si uvědomit, že samozřejmě budeme mít více prostředků na to, odměňovat i ty kvalitní úředníky, kteří na Ministerstvu vnitra pracují.
A teď si všichni vytáhněte karty, a hlavně nemluvte, ať to máme za sebou!
Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Jakob. Dále s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Juchelka.
My jsme tady přišli ne vášnivě diskutovat, ale já jsem tady předložil x argumentů úplně klidně k tomu, abychom posunuli do dalšího čtení tady tyto dva návrhy kolegů z SPD, to je celé. Ale že by něco řekl, že by řekl, jakým způsobem se to připravuje nebo co bylo cílem u vás v klubu vašich vášnivých diskusí, tak to jsme se skutečně tady nedozvěděli.
A máte zastoupení? Jo, dobře, tak ano.
Pan kolega Jakob si trochu naběhl a já to prostě musím říct.
Prosím, máte slovo.
Já jsem nechtěl pérovat. Ale já jsem tady hlavně vysvětlil, že vláda připravuje zákon o sociálních službách ve spolupráci s Asociací krajů. My jsme si rozdělili jak poskytování služeb, tak jejich financování a zároveň společně tento zákon a jeho novelu tvoříme.
V tom případě buďme úplně praktičtí. Bylo by to fajn, protože já ho prostě a jednoduše dostat nemohu. Nevím, co se v něm píše, můžu pouze hádat, ale nevím to. Proto chci, aby prošly i tady tyto návrhy, protože vím, co se v nich píše. Vím, jakým způsobem je můžeme ve druhém čtení upravit, jak můžeme o nich diskutovat, jaké otázky jsou právě v těchto návrzích kladeny, ale nevím to, co se na ministerstvu připravuje.
Děkuji.
Tohle je zrovna příklad, kdy Česká republika má jednoznačný profit a výhody z evropského řešení. To stejné jsem tady uváděl příklad ropy. Ropovod TAL, opět jsme závislí na spolupráci s dalšími zeměmi. Ano, ve výrobě elektřiny jsme soběstační, ale v těch jiných klíčových komoditách ne, takže pro nás je evropské řešení něco, co přirozeně máme chtít a co odpovídá národním zájmům České republiky. A my tady nejsme žádnými pasivními hráči nebo pasivními příjemci, kteří čekají, co někde rozhodne někdo v Bruselu. A to jsou ta evropská řešení, o kterých mluvím a která jsou dobrá, na rozdíl od některých jiných, která jsem v minulosti kritizoval.
Máte slovo, paní poslankyně.
Pane premiére, prosím, prostor pro odpověď.
Ale to není žádná, myslím, že jste řekla fata morgána nebo něco takového, určitě ne. To jsou konkrétní věci, které mají prostě konkrétní dopad. A mimochodem, s Německem jsme uzavřeli i dohodu o solidaritě. Prodloužili jsme a rozšířili jsme dočasný krizový rámec, který dává jasná pravidla, jak podporovat průmysl. Jednáme o citlivé dohodě, nařízení, které zavádí mechanismus společných nákupů plynu a také posiluje solidární opatření pro případ nouze. Máme i některé výjimky, které jsme si vyjednali právě pro české firmy, české občany i vzhledem k tomu, jaká máme specifika jako vnitrozemský stát v oblasti ropy nebo plynu. Takže mohu říct, že ty naše kroky jsou výhodné pro české občany a pro Českou republiku.
A nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Radim Fiala se svou interpelací na premiéra.
Děkuji za slovo. Řekněme si pravdu, žádné evropské řešení dodnes neexistuje. Vy jste se domluvili, že se domluvíte, ale možná někdy příště. Takže já v tom žádný přínos nevidím. Já se obracím na vás v souvislosti s postupující a vaší vládou naprosto nezvládnutou energetickou krizí, konkrétně ve věci přímých dopadů nepřiměřeně a nepřijatelně vysokých cen elektřiny a plynu na naše domácnosti, zejména na ty sociálně nejohroženější z nich, na seniory, na rodiče, samoživitele, na zdravotně postižené, na pracující rodiny s dětmi a s nízkými příjmy. Já jsem z Olomouckého kraje, dostávám stovky dopisů, stejně jako asi vy, že ti lidé nemají na to, aby to zaplatili. Je to právě naopak, pane premiére, vy jste ty faktury asi vůbec neviděl. Spousta z nich váží na lékárnických vahách, jestli zaplatí nájem energie, jídlo, anebo léky. A to jsou přece věci, které jsou dál nemožné. Tak daleko jste to, pane premiére, dotáhli.
Máte slovo.
Já vám, pane předsedo, rád na některé vaše otázky odpovím. Platí to biblické: Kdo má uši k slyšení, slyš. Ale já myslím, že se na nás dívají občané, kteří o to mají zájem a dokážou posoudit, jak a které argumenty jsou relevantní a které ne.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji další den 45. schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Z tohoto důvodu budou zde v sále přítomni pracovníci organizačního výboru, kterým můžete své přihlášky k ústním interpelacím podávat.
Byla dohoda na tom, že to nebude v devadesátce. Vždyť vy to sami na úřadech práce takhle manažujete! Vždyť vy máte zpožděné dávky výplat v hmotné nouzi i státní sociální podpory. Oceňuji, že jste řekl, že to bude naposledy, co nějaký zákon z Ministerstva práce a sociálních věcí v legislativní nouzi teď projednáváme, ale na druhou stranu mě strašně mrzí, že vy už máte v tuto chvíli na Facebooku napsáno, že to jednoduše projde a že jste vy jako KDU-ČSL zvýšili přídavky na děti. Vy už to tam dávno máte a my to teprve jsme ještě ani nezačali projednávat.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, rozšířil se nám tady takový nešvar, že posíláme zákony do Poslanecké sněmovny, respektive posílá pětikoalice, nestandardně. Pak jsme tady projednávali - vzpomínáte si? - projednávali jsme tady energetický zákon, který se týkal solárů a dalších věcí. A teď tady máme další zákon ve stavu legislativní nouze. Jak dlouho, pane ministře, Jurečko, o nich mluvíte? Já si vzpomínám, že o přídavcích na děti mluvíte týdny, možná i měsíce, opravil by mě můj ctěný kolega Aleš Juchelka. A teď to musíme schvalovat ve stavu legislativní nouze? Berete si lidi jako rukojmí a pak budete říkat: Ta zlá opozice nám to nechtěla povolit. Ne, je to jednoduché. Zjednodušujete si práci, nechce se vám jít byť zkráceným kolečkem. Ale skončete tady s tou praxí! Skončete tady s tou praxí neustálého porušování zákonů a toho, jak vám to tady krásně řekl můj kolega Radek Vondráček. Skončete s tím! My se u stavu legislativní nouze zdržíme, protože nemůžeme podporovat tyto vaše absolutně protiprávní postupy. Zákon potom podpoříme. Ale apeluji na vás, skončete s tím! Není to prostě možné.
Dobře, tak pan poslanec Vondráček dává přednost panu poslanci Králíčkovi. Prosím, máte slovo.
Tak možná bych doporučil, aby si od pana Kučery půjčil to koště a zametl si před vlastním prahem, protože tohle je výsměch lidem!
Děkuji ještě za slovo. Chvilka edukativní - a samozřejmě, já vás nechci nudit, tak nebudu opakovat to, co jsem říkal minule, ale zatrhl jsem si v ústavním nálezu z roku 2011 dva kousky, které vás určitě budou zajímat: "Nepřiznání některých práv opozici, respektive faktické znemožňování jejich nerušeného výkonu v důsledku jednání vládnoucí většiny, může vést k oslabení legitimity výkonu moci. Neustálé omezování, či dokonce porušování základních demokratických principů může vést i k ohrožení demokratičnosti samotného politického systému. Vládnoucí většina má mít na paměti, že moc nemá navždy, a současná vládnoucí většina se může brzy ocitnout v pozici parlamentní menšiny a naopak." Tak pravil Ústavní soud. Tak si to, prosím vás, do příště už pamatujte. Že ten zákon je potřebný, to víme taky, ale naše paní předsedkyně řekla, že ho v závěru podpoříme. Nicméně jak jste měl postupovat?
Nicméně já jsem vás dávala s faktickou, ještě jsem to říkala na samém začátku. Takže nyní pan poslanec Adamec je přihlášen s faktickou.
Nebudu tady hodnotit ústavní právo nebo postoje Ústavního soudu, ale chtěl jsem tady zareagovat na ctěnou paní předsedkyni, vaším prostřednictvím.
Takové ty vtípky, které kolují na sociálních sítích, jsou bohužel pravdivé, že to, co bylo před rokem fake news, se po roce ukazuje jako pravda. Já vám děkuji, pane premiére.
Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo, a poprosím kolegy a kolegyně o ztišení.
Jsem přesvědčen, že veškeré dostatečné odpovědi byly obsaženy v mé písemné interpelaci, ale to je právě věc názoru a toho, v tomto případě naprosto legitimního a korektního, že pan poslanec se domnívá, že tam všechny ty odpovědi, které on očekává, nejsou. Bylo zde řečeno: O tom může rozhodovat jenom soud. To tak úplně pravda není, může rozhodovat i ten soukromý provozovatel. Ale soud v tomto případě rozhodl, protože byla podána žaloba na tento postup. Úkolem vlády určitě není zavádět cenzuru a já bych byl první, kdo by se proti tomu postavil, a také vládu nic takového nikdy ani minutu nenapadlo, a dokonce nechceme ani nijak limitovat veřejnou debatu. To by nás také ani nenapadlo a mě by to nenapadlo ani minutu a zase bych byl první, kdo by tomu bránil. Ale to, co je určitě potřeba, je čelit nepřátelské hybridní válce, která je na našem území vedena právě i prostřednictvím dezinformací. Tímto způsobem postupují všechny demokratické země a to je v pořádku. Neděláme to tím, že bychom někoho omezovali, že bychom něco zakazovali, a nejsou tady ani žádné náznaky toho, že by něco takového vláda nebo kdokoliv jiný z orgánů státu dělal, a nedělá to ani zákonodárná moc, která by k tomu měla největší kompetence. Nic takového se v České republice neděje, je tu zachována naprostá svoboda slova, naprostá svoboda projevu, naprostá možnost získávat jakékoliv informace odkudkoliv, je tu zaručena i vysoká míra svobody médií.
Prosím, máte slovo.
Děkuji moc za slovo. Jenom jednu větu. Ta nerovnost, kterou jsem zmiňovala, se týká například Pražanů a právě to je napravováno. To tady roky platilo.
Pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou.
Ano, to není, jak říká tady pan poslanec Benda, vaším prostřednictvím, a já se chci k té legislativní nouzi, k té diskusi vrátit, protože pořád očekáváme - a myslím si, že i můj kolega Patrik Nacher, vaším prostřednictvím, paní předsedající - ty odpovědi od pana ministra. Proč tento zákon, když my na to upozorňujeme už několik měsíců v interpelacích, v pozměňovacích návrzích a tak dále, probíráme ve stavu legislativní nouze?
Ano, takže nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Hlasujeme tedy o projednávání ve zkráceném jednání. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat a návrh usnesení jsme tak schválili. Prosím, ujměte se slova.
Tady reagujeme touto novelizací na několik skutečností.